Zároveň jsme připravili i dva programy, které bychom chtěli pustit v rámci SFPI, tedy Státního fondu podpory investic, a v současné době připravujeme program na regeneraci brownfieldů v návaznosti na Národní plán obnovy. Ten sice řeší ty jiné části, ale vzájemně se doplňují.
Jenom bych chtěla, a myslím si, že je důležité, aby to tady zaznělo, aby tady zaznělo stanovisko velmi renomovaného ústavního právníka k těm různým spekulacím, kdo jak mobilizuje, svolává, nesvolává, vyhlašuje války. Nedělejme to prosím, veďme ten politický souboj korektně. Nestrašme je mobilizací. Nestrašme je věcmi, které nemůžou nastat, protože byť třeba někdy máme pocit, že by ta ústava mohla být mnohem preciznější, že by některé věci v ní měly být explicitněji napsané, tak ona je dobrá, ona opravdu ty věci obsahuje poměrně jasně. Takže dovolte mi přečíst stanovisko pana Kysely. Za druhé: Česká ústava zakotvuje válečný stav pro případ našeho napadení nebo plnění spojeneckých závazků. O válečném stavu však rozhodují obě komory Parlamentu absolutní většinou hlasů. Je to tedy ta absolutní většina v přepočtu 101 poslanců a 41 senátorů. Prezident republiky v tomto rozhodování žádnou roli nemá. Žádný prezident. Za třetí: Česká ústava také upravuje možnost vysílat naše ozbrojené síly do zahraničí, respektive i přijímat cizí ozbrojené síly na našem území. Rozhodování o tom však opět přísluší oběma komorám Parlamentu, případně ve vyjmenovaných situacích vládě. Prezident republiky nemá žádnou roli ani v tomto rozhodování. Žádný prezident, ani stávající, ani budoucí. Takže nestrašte lidi. Prezident republiky armádu neřídí, byť je vrchním velitelem ozbrojených sil. Za šesté: Objem finančních prostředků na provoz a vyzbrojování ozbrojených sil určuje zákon o státním rozpočtu, který připravuje vláda a schvaluje Poslanecká sněmovna. Tady víme, že do Senátu nechodí. Ale tak je to standardní veto, které se může přehlasovat. Schvaluje základní vojenské řády nebo propůjčuje vojenským útvarům prapory. Shrnutí, dámy a pánové, a prosím, věnujte mi ještě minutu pozornosti. Náš ústavní pořádek ani právní řád jako takový nesvěřuje prezidentu republiky žádné kompetence, jimiž by mohl zatáhnout Českou republiku do války, i kdyby si to nakrásně přál. Já vám přeju hezký večer dnešního svátečního dne.
Srdečně zdravím, načtu došlé omluvy. Další přihlášený s přednostním právem je pan ministr Martin Kupka.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem přesvědčen, že tak jako ostatní vládní kolegové, tak já pochopitelně také plně respektuji právo opozice vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Chtěl bych ale zároveň říct, že tady přece jde zjevně o něco jiného a nikomu nevysvětlíte, že je to jinak. Tady jde prostě o to, abyste podpořili kampaň svého šéfa. Budiž, my se samozřejmě tady popereme o to, abychom co nejpečlivěji složili účty ze svého ročního působení. To pochopitelně uděláme, ale fakt, že tady na podporu svého šéfa svoláte jednání o vyjádření nedůvěry vládě a on pak navíc ani nepřijde do práce, tak to už, řekl bych s majorem Terazkym, je víc než absurdné. To je smutné. Pojďme ale k rezortu dopravy. Já zvažuji, jestli v té podrobnosti se budu věnovat každému kilometru vystavované silnice, železnice a dálnice, anebo se omezím na úseky. Opak je pravdou. Jasné určení, do čeho v následujících letech v rámci celé Evropy půjdou finanční prostředky, do výstavby jakých infrastrukturních projektů bude investovat Evropa. A tady se řeší nejenom klíčové dopravní stavby silniční, ale také železniční, kde Evropa se snaží splatit dluh zejména v příhraničních úsecích, a to na území celé Evropské unie. Pro Českou republiku je to ale zásadní příležitost. To je významný krok.
V České republice přímo ohrožených projektů bylo zhruba za 32 miliard korun. V červenci minulého roku došlo ze strany Evropské komise k rozhodnutí, že ono auditní řízení ke střetu zájmů, který se týkal bývalého premiéra Andreje Babiše, Evropská komise uzavřela. A samozřejmě Evropská komise nám položila na stůl podmínky, které Česká republika musí naplnit, aby nebylo ohroženo čerpání evropských dotací. Ten střet zájmů nás stál spoustu práce. Tuhle energii jsme mohli věnovat jiným tématům. Zavedli jsme všechna doporučení. A ze závěrečného dopisu je zřejmé, že Evropská komise tenhle posun k férovému a čistému dotačnímu prostředí oceňuje. Jinak zákon o střetu zájmů zakazuje, aby společnosti, které ovládá člen vlády, získávaly dotace a veřejné zakázky. To je trošku smutná část toho příběhu, protože například v rámci dotačního programu IROP některé společnosti koncernu v letech 2017 a 2020 dílčí zakázky řešilo, je to zhruba 43 milionů z evropských fondů. My budeme v následujících dnech spouštět nové portály, které řeší digitální strategii České republiky, a část, kdy budeme občany seznamovat s již existujícími službami, a jak je využívat a marketovat tyto služby, aby se občané nebáli používat služby na Portálu občana, bankovní identitu a datové schránky. Myslím si, že tam je historicky velký deficit. V tomto roce to narovnáme. Já bych chtěl možná krátce pohovořit ještě o transformaci digitalizace, neboť to bylo velké téma i zde ve Sněmovně. Ty uvedené priority nebo projekty je reálná dodávka služeb. Je poměrně podstatné - a dále se tomuto intenzivně věnuji - skutečně vytvořit podmínky a prostředí pro efektivní jednotnou koordinaci a řízení digitalizace s jasnou kontrolou priorit, ale i finančních toků. Realizovali jsme veškeré přípravné práce v minulém roce - realizujeme tedy až my. Na tomto projektu momentálně pracuje intenzivně 80 lidí z ministerstev, Úřadu vlády, NAKITu, soukromého sektoru a my věříme, že projekt digitální transformace odlepíme v následujícím měsíci od země a DIA začne fungovat. A už nyní jsme navázali vztahy s odbornými týmy napříč Evropou, čerpali jsme potřebné mezinárodní zkušenosti, které jsme zúročili už i v rámci našeho předsednictví Evropské unie, a i v rámci České republiky oslovujeme další významné odborníky a osobnosti. Máme poradní orgán Český digitální tým. My jsme vykročili správným směrem. O tom všem hovoří Digitální dekáda. Stanovuje cíle. A samozřejmě když jsou stanoveny cíle, tak i tímto směrem se uvolňují evropské prostředky a ta digitální část je v řadě legislativ a v řadě programů, které již nyní řešíme. Ostatně i Národní plán obnovy není zelená tranzice, ale je digitální a environmentální tranzice. A je zde spousta lidí, včetně mě, kteří si pamatují, jaké to bylo předtím, než volání a data v Evropě byly standardizována a nemuseli jsme se bát či říkat zavolej mi zpátky, já v tuhle chvíli jsem třeba někde na jednání ve Španělsku.
Modernizace armády - o ní bych tady mohla hovořit možná celé tři dny. Trojka v mém desateru. Na základě armádního doporučení a rozhodnutí vlády jednáme tedy s vládou USA o nákupu nadzvukových letounů páté generace. Následně výsledky tohoto vyjednávání předložíme vládě, předložíme samozřejmě oběma výborům a budeme o tom diskutovat. Protože tady jsem hovořila o těch frontách. A je skutečně zapotřebí toto rozhodnutí učinit co nejdříve, protože nákup a pořízení nadzvukových letounů zvažuje řada okolních zemí kolem nás. Některé už, některé ty země už v té frontě jsou, a my bychom tedy měli toto rozhodnutí učinit co nejdříve. V tuto chvíli opravdu to není o tom, že bychom říkali jasně, jdeme tedy pouze do tohoto kontraktu. Není to jediná cesta. Ale jak říkám, jednání v tuto chvíli probíhají intenzivně a v září se všichni dozvíme výsledky tohoto vyjednávání. Takže nejdřív jsme se museli vypořádat s tím, co tedy v minulosti kolem bojových vozidel pěchoty bylo. Ostatně i válka na Ukrajině ukazuje to, že konvenční způsoby vedení boje jsou stále aktuální. Ale vedle těchto konvenčních způsobů bojů, tedy tou těžkou technikou, samozřejmě přichází nové prvky, ať už to jsou bezpilotní prostředky, nebo i vlastně různé letecké údery. Jednání o pořízení bojových vozidel pěchoty jsme koordinovali a stále koordinujeme se Slovenskem, které se vydalo stejnou cestou, čímž dosáhneme výhodnějších podmínek. Mimochodem také s vládou Spojených států amerických jsme se dohodli a jsem za to velmi ráda. Pan ministr Metnar podal žalobu. Tak teď konečně v tomto nebo v příštím týdnu dojde k projednání té žaloby, a bude tedy otázkou, jestli se podaří získat těch půl miliardy zpátky a jestli se tedy prokáže, že Ministerstvo obrany pod vedením mých předchůdců ten tendr zpackalo, nebo nezpackalo. Každopádně pro armádu je podstatné to, že bude mít vrtulníky. A já jsem ráda, že se mně podařilo společně s mým týmem na rezortu Ministerstva obrany vyjednat těch dalších 8 kusů, Vipery, Venomy. Aktivně na rezortu obrany řešíme problematiku přelomových technologií a umělé inteligence. V rámci sekce plánování schopností Ministerstva obrany například vznikne hub pro implementaci přelomových technologií do prostředí armády. Také pracujeme velmi intenzivně na urychlení nákupu nových a modernizovaných starých kolových obrněných transportérů Pandur pro čtvrtou brigádu rychlého nasazení, takzvanou brnku.
Další významný bod v dopravě je digitalizace. V tomto směru je rezort dopravy jedním z těch, které jsou na čele digitalizace v České republice a české veřejné správy. Pro ten další rok chystáme další klíčové novinky. A stejně tak jsme prodloužili platnost té evidenční kontroly oproti současnému měsíci na jeden rok. A zmíním poslední klíčovou kapitolu a to je bezpečnost silničního provozu. Určitě nechci, aby to byla popelka. A důležitá statistika. Slíbil jsem, že to představení jednoho roku a jednoho měsíce v české dopravě bude co nejvěcnější, bude jasným složením účtů. Věřím, že se to v té půlhodině podařilo zvládnout. Věřím, že po všech těch krocích, po všech systémových změnách v rezortu dopravy bude možné pokračovat intenzivně v rozvoji dopravní infrastruktury, že bude možné zajistit dopravu bezpečnější, že bude možné dál pokračovat v digitalizaci agend. A pokládám za klíčové také to, aby se podařilo opravdu všechny ty kroky činit pro českou veřejnost v dopravě v celém rezortu mnohem srozumitelnější a přívětivější. Ty změny už jsou patrné a budou v budoucnu ještě viditelnější. Já jsem zmínil přípravu několika klíčových dopravních staveb. Je to možné díky legislativě, která přeje mnohem víc rozvoji dopravní infrastruktury. Ale jedna věc je zcela zásadní - a tady se chci jasně ohradit proti kritice opozice. Ukazuje se, že bez téhle odvahy, ale zároveň ochoty hledat ta dobrá řešení, se nemáme šanci posunout dál. A klíčovou zprávou je, že všechny ty zmíněné projekty se chystají, že v nich pokračujeme, a pokračujeme v nich rychleji, že je ten vývoj znát i v regionech a že odezva české veřejnosti na snahu této vlády investovat a nabídnout tímto způsobem i jeden z receptů na řešení krize, to znamená opravdu poctivě investovat do věcí, které Česká republika potřebuje a které budou znamenat další klíčovou podporu české ekonomiky, to, aby se mohla odrazit a růst dál. Zmiňoval jsem bezpečnost v silniční dopravě jako klíčovou podmínku, na železnici, to znamená významné investice do ETCS, do evropského zabezpečovače. Tolik velmi stručný vhled do toho, co všechno přinesl rezort dopravy pro českou veřejnost. A já si na závěr svého stručného vystoupení dovolím předložit procedurální návrh, který vychází z návrhu všech pěti koaličních klubů, a to abychom jednali po 21. hodině, a to až do dnešních 24 hodin. Děkuji za pozornost i za podporu všech rozumných aktivit v rezortu dopravy.
Děkuji za vystoupení i za procedurální návrh. Já jsem již zagongovala a přivolala kolegyně a kolegy z předsálí, abychom se s tímto návrhem předneseným jménem pěti koaličních klubů vypořádali. Vzhledem k dohodě to nepředpokládám, ale pro jistotou. Dalším přihlášeným je pan ministr Bek, který se ale omlouvá. A já tedy využiji tohoto, abych načetla došlé omluvy. Omlouvá se pan poslanec Ivo Vondrák od 19 do 9 hodin z osobních důvodů a právě od 19 hodin pan ministr Mikuláš Bek z pracovních důvodů. Dále byl přihlášen pan ministr Pavel Blažek, toho také nevidím přítomného v sále. Ano, vnímám omluvy i dalších ministrů, takže stahují. Ptám se pana ministra Nekuly, Baxy - stahují, pan ministr Balaš taktéž, paní ministryně Langšádlová taktéž. A stahuje taktéž, předpokládám, i pan ministr Stanjura.
Vzhledem k tomu, že všechny přihlášky byly vyčerpané... Ano, prosím, máte slovo.
Moje kolegyně mluvila o dětech. Ale bohužel ani můj zdravotní stav poslední tři měsíce nebyl dobrý a každý měsíc jsem sháněla antibiotika. Jela jsem do druhé lékárny, antibiotikum nedostupné. Ale v té druhé lékárně už se podívali na výpis tohoto řetězce a poslali mě do jiného města, kde jsem antibiotikum sehnala. To samé se opakovalo druhý měsíc, kdy jsem dostala jiná antibiotika.
Ještě jednou prosím všechny v sále, aby se ztišili a nechali paní poslankyni domluvit.
Opakovalo se to a tyto kapky jsem sehnala ve čtvrté lékárně. Mně se zdá, že v médiích stále jen čteme, že všechno bude, ale ono tomu tak, pane ministře, opravdu není. Tak už konečně začněte něco dělat.
Přistoupíme tedy k hlasování o jednotlivých návrzích v pořadí tak, jak byly podány. Není prosím námitka k tomu? Zahajuji hlasování. Hlasujeme v tuto chvíli - ještě jednou - návrhy z grémia. Kdo je proti? Nyní tedy budeme hlasovat postupně přednesené návrhy. Jako první vystoupil s návrhem pan předseda Jakob. Kdo je proti? Kdo je proti? Kdo je proti? Výsledek: přijato. Kdo je proti? Výsledek: přijato. Návrh je na čtvrtek 12. 1. po skončení písemných interpelací jakožto druhý bod. Kdo je proti? Kdo je proti?
Vládní pětikoalice prezentovala státní rozpočet na rok 2023 s baťovským schodkem, který se jen tak tak vešel pod 300 miliard korun, ale za jakou cenu! Ale tím nekončím. Dalších 50 miliard korun, které jsou obsaženy v Modernizačním fondu, není podloženo odpovídající národní legislativou, rovněž chybí potřebná notifikace ze strany Evropské komise a Evropské investiční banky. Dle Národní rozpočtové rady chybí v rozpočtu zhruba 20 miliard na další, v tuto chvíli již zcela jistou povinnou valorizaci důchodů, mimořádnou v důsledku inflace. No, neporadí, říkám jako bývalá ministryně financí. Navíc - a teď přijde ta největší pecka - navíc se tento zvláštní přístup k rozpočtové politice projevuje také při výpočtech ministrů Stanjury a Síkely. Všichni odešli, rozumím. Já vám řeknu několik čísel. Když je to 100 až 130, tak tam dal 100, to je logické, že tam má 100, protože těch 30, určitě si s tím rozpočet nějak poradí. Poradí si určitě s desítkami miliard. Ale tím nekončíme. Takže já se ptám, kolik ten schodek tedy nakonec bude? Toto přece není normální. Žádám o zařazení tohoto bodu ve dnech, jaké jsem uvedla, a prosím, aby ministr financí se dostavil na projednání tohoto bodu a podal vysvětlení.
Navzdory vašim slibům, prosím pěkně, navzdory závazkům jste udělali z mého pohledu gigantický podraz, a budu se vám snažit zdokladovat to, co jste říkali, a to, co nakonec je výsledkem vašeho předsednictví. Začněme u automobilového průmyslu a pojďme si zrekapitulovat vaše sliby. Pane premiére Fialo, vy jste řekl před předsednictvím, a dokonce to bylo ještě těsně před převzetím vlády v době našeho klání parlamentního: "Zákaz aut se spalovacími motory nepřichází v úvahu, návrh Evropské komise na zákaz výroby a prodeje automobilů se spalovacími motory po roce 2035 je pro vládu nepřijatelný." Auto nesmí být luxus, který si může dovolit jen úzká skupina lidí." Tím jste narážel - v zásadě správně - na ceny některých ekologických elektromobilů. A "při projednávání regulatorních návrhů vždy důkladně posoudíme dopady na průmysl a celou ekonomiku v České republice a zohledníme specifika jednotlivých sektorů". Já bych rozuměl tomu, že byste řekli, že nic jiného nezbývalo a že jste byli přehlasováni. Úplně paradoxně to dopadá například i na hybridy. Paradoxně to bude mít negativní dopad i minimálně krátkodobě na životní prostředí, protože se to bude týkat pouze nových aut. Co to tedy bude znamenat? To nevidíme, že nám to dělá 23 % tuzemského exportu? Proč?
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Budeme tedy nyní hlasovat o první variantě, zařazení tohoto bodu jako bodu druhého na dnešní den. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Pan poslanec Juchelka navrhuje nový bod s názvem Důchodová reforma. Zaznamenala jsem si to správně? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. A posledním bodem, o kterém nyní budeme hlasovat, je návrh pana poslance Maška. Kdo je proti?
No, to je neskutečné, co si tady předsedkyně Sněmovny paní Pekarová Adamová dovoluje vůči občanům. Takže já bych to zopakoval, že navrhuji jako bod, jako třetí mimořádný bod na schůzi Poslanecké sněmovny dnes bod s názvem Fialova vládní pětikoalice navrhuje zvýšit věk odchodu do důchodu na 68 let, což by byl nejvyšší důchodový věk v Evropě. A když jsem četl, proč SPD je dáno Fialovou vládou do zprávy o extremismu, tak je to z toho důvodu, že se SPD v druhé polovině roku zaměřilo na kritiku zdražování, energetickou krizi, to znamená kritiku toho, že vláda neřeší drahé energie, a na válku v Ukrajině, to znamená, že chceme mír a nechceme válku. A proto je SPD uvedeno ve zprávě o extremismu.